To vážně teď poslanci doopravdy nutně potřebují? My tady předkládáme něco, co doporučuje většina ekonomů, je to zvýšení slevy na poplatníka, které právě pomůže rozhýbat českou ekonomiku v době krize, zvýšit spotřebu, protože ti lidé to doopravdy utratí. A vy to kritizujete. Nepomáhá to k tomu, aby tady si lidé uspořili na to, že si koupí další barák a zvýšili kvůli tomu potom ceny nemovitostí všem těm středně- a nízkopříjmovým. To prostě je věc, na kterou všichni doplatí. Uvědomme si, že dluhového stropu můžeme dosáhnout za nějakých pět let. To budeme platit ročně desítky, stovky miliard jenom za správu dluhů. To už nebudeme mít vůbec na nic. Chovejme se trochu rozumně, trošku odpovědně a nepřinášejme tady předvolební populismus prostě jenom na pár, na rok snížit daně, na to, aby na tom potom všichni za pět let extrémně byli biti.
Jsou zde další přihlášky, pan poslanec Foldyna se hlásí s faktickou poznámkou. Teď nemá, teď není... Já se jenom ujišťuji, že je to faktická poznámka. Ano, dobře, děkuji. Prosím.
I mně píšou lidé. A píšou: To přece nemůžete dopustit. S tím musíte něco udělat. - To mi píšou lidé. To mi píšou lidé. To znamená, že není pravda, že se všichni těší. Ti, co o tom uvažují a znají a dívali se do historie, tak vědí, co to pro ně znamená. Super. Ale všechno si také zaplatí.
Já si myslím, že ta čísla hovoří, statistickým úřadem měřeno i Úřadem práce i Eurostatem, o něčem úplně, úplně jiném. Ano, oni dostanou přidáno několik desítek korun, možná stovek korun, ale těm, kteří mají ten skutečně vysoký příjem, to znamená průměrný příjem 34 tisíc, kterých je relativně velice úzká skupina, těch se to téměř nedotkne, protože těm se ty příjmy skutečně zvýší podstatně více. A většina zaměstnanců má ten příjem daleko, daleko nižší. To jsou lidé, kteří prostě si o takovýchto příjmech ve skutečnosti mohou nechat jenom zdát. Ano, oni když oba dva pracují manželé, tak poskládají nějaký příjem, který jim stačí na to, aby pokryli nejnutnější náklady a něco málo ušetřili a umožnili studium a vybavení svým dětem. A tento daňový balíček jim to nijak neusnadní. Ten jediný smysl ještě, který tam vidím, pak je v té kompenzaci samosprávám. Ano, to ano. Ale jako celek ten daňový balíček, ať už v té vládní podobě, který prošel Poslaneckou sněmovnou, tak už v té podobě, která se vrací ze Senátu, nemá své opodstatnění.
Děkuji. A nyní ještě s přednostním právem pan předseda Kalousek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Zkusím to naposledy. Poznámka číslo jedna, že sněmovní... vy tomu říkáte kompromis, to není žádný kompromis, protože jak sněmovní návrh, tak poslanecký návrh ignoruje zákon o rozpočtové odpovědnosti. S tím bychom nikdy nesouhlasili. Aniž byste si uměli představit, že v jakékoliv koalici po těchto volbách - já už kandidovat nebudu, ale ať už ty volby dopadnou jakkoliv, tak vám znovu opakuji a klidně se o to vsadím, že nikdo z vás nebude mít tu odvahu snížit mandatorní výdaje o 100 miliard oproti tomu snížení mandatorních příjmů o 100 miliard. A v tom je vaše absolutní neodpovědnost! Vám je to úplně jedno! Já velmi prosím všechny, kteří jsou schopni vidět za volby do Poslanecké sněmovny v příštím roce, aby tohle neschválili. Nejenom že tím do značné míry zkomplikují život našim dětem a vnukům, ale zkomplikují i možnost vládnutí. Tohle je prostě tak zoufale nekompetentní, že nikdo z vás, kdyby se to týkalo vaší rodiny, vaší firmy, by nikdo z vás tohle nemohl udělat! Tohle jste schopni udělat jenom proto, že příští rok budou volby a nejsou to vaše peníze.
Děkuji. Prosím.
Kolegové, kolegyně, já budu velmi stručný. To znamená, jestli si nevážíte ODS, tak jak je možné, že vaše strana chce jít společně dočasně spolu s ODS, tomu nerozumím.
Děkuji. Pan poslanec Kalousek bude reagovat faktickou poznámkou. Prosím.
Děkuji za slovo. Sice se to netýká tématu, ale odpověď si to zaslouží, tak vám znovu odpovím. Jestliže teď uděláte tu věc, že snížíte každoroční mandatorní příjmy o 100 miliard, tak musíte vědět, že na druhé straně je ochota, síla a odvaha snížit i mandatorní výdaje o 100 miliard.
To jsou sazby daně našich sousedních zemí. A my jdeme na patnáct. My jdeme na patnáct, takže budeme vypadat ještě hůř než Rumunsko. To je reálný návrh obou daňových zákonů. A je úplně jedno, jestli jdou ze Senátu, nebo jdou ze Sněmovny. Oba dva jsou naprosto špatně a poškozují tuhle zemi. Ty peníze se do ekonomiky nepropíšou a utopí se v zahraničí nebo v nemovitostech." My místo toho, abychom přidávali těm, na které krize dopadne nejvíc, tak těm dáváme pár šušňů. Tady někdo říkal, že si ti lidé mohou ušetřit. Prosím vás, kdo z vás naposledy žil z dvaceti hrubého? Když vám dá někdo tisícovku, myslíte, že ji ušetříte? No neušetříte. Nebudete žít v úplné bídě a trochu si přilepšíte, ale strašně málo. Ale je jedna skupina lidí, a velká, kterou tím daňovým balíčkem prohazujete úplně, a to jsou lidé na penzích. Ti totiž ze změny daní nedostanou ale vůbec nic. Těm se nezvýší vůbec nic a ti na tom budou ještě hůř, protože zaplatí všechno, co všichni ostatní. Nazdar, všechny prachy si půjčíme. Poskytneme všechno, co bylo teď, půjčíme si. Jak dlouho chceme vydržet řeckou cestu? Anebo od těch lidí to začneme vybírat? Ano, střední třída dostane víc. Ale ta bude zhruba na nule. A jediní, jediní, kdo si přivydělá, budou bohatí. A znovu se obracím k paní Horské. Obecně nemá smysl, ale v krizi nemá vůbec žádný smysl. Je špatný, budeme samozřejmě hlasovat proti němu. Na závěr mi dovolte říct, že pravolevý střet samozřejmě je v pořádku, že probíhá. Člověk, který bere 20 tisíc, nenaspoří vůbec nic.
Nyní tady mám jednu faktickou ještě. Takže na faktickou pan poslanec Jan Skopeček a připraví se v obecné pan poslanec Pavel Blažek. Tak prosím, dvě minuty máte.
Pan kolega Veselý tady citoval a komentoval ekonomku paní Horskou. To je trošku zajímavé, že ji neposlouchal o pár dní dříve. Tato ekonomka, myslím, že včera rezignovala z výboru pro rozpočtovou prognózu z titulu toho, že rozpočet byl sestaven na vodě. Kdybyste ji poslouchal, tak jak jste to tady zdůrazňoval, tak jste nemohl podpořit státní rozpočet, který vaše vláda přinesla do Poslanecké sněmovny. Lidé si opravdu vyberou. Pro vás jsou země, které mají jednoduché a nízké daně, zlo. My si to nemyslíme.
Dobrý den, děkuji za slovo. No já začnu - nebojte se, nebude to dlouhé. Tak to první poučení je velmi jednoduché. Už nikdy bychom neměli ani my, ani naši nástupci hlasovat po vyčerpávajícím celém dni někdy v noci o nějakých složitých zákonech. Dopadlo to, jak to dopadlo. A já si myslím, že to je poučení číslo jedna, které je velmi jednoduché. To druhé už je složitější a to je situace našich médií. O nic jiného nešlo. Když tady mám za sebou pana Babiše. Je to člověk svérázný. Je to člověk zkušený. To ale neznamená, že v takové záležitosti, jako jsou daně, není možné hlasovat s ním.
Podívejte se, Česká republika za posledních deset let dokázala výrazně zvýšit porodnost, protože má smysl podporovat ekonomicky situaci rodin, aby mohly investovat do výchovy svých dětí. Takže prosím pěkně, nepoužívejte tady nepravdivé argumenty, že my ve vládách, v kterých jsme byli, jsme nepamatovali na rodiny, na pracující lidi, na pracující rodiče, na středně- a nízkopříjmové skupiny obyvatel, protože to není pravda!
Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan předseda Vojtěch Filip.
Buď se tady budeme bavit o tom, jak to budeme do budoucna dělat, anebo se tady budeme bavit o tom, co tady bylo. Já jsem se na ničem takovém, o čem tady mluvil pan kolega Jurečka, nepodílel, on také ne, přestože jeho politická strana byla součástí Národní fronty. Tak toho buď nechte, anebo se bavme o tom, že budeme tady řešit minulost. Já jsem myslel, že daně řeší tu naši budoucnost, proto jsem apeloval v závěru svého projevu právě na to, že chci vidět ten sedmiletý plán na stabilizaci veřejných financí, který odhlasovala tahle Sněmovna. Ale já si myslím, že tady stojíme kvůli něčemu úplně jinému, kvůli tomu, co zajímá občany České republiky zítra, pozítří, za rok a za těch dalších pět let.
Prosím, máte slovo.
Kolegyně, kolegové, pokud jsem dobře slyšel, tak pan předseda Jurečka říkal, já budu stručný, protože je před Vánocemi. Tak nějak to bylo. A přitom to rozhodnutí, které tady dnes uděláme, opravdu ovlivní budoucnost České republiky. To asi úplně realistické není. Ono to vypadá hezky, tak samozřejmě kdo by nechtěl lidem snížit daně? Kdybychom udělali referendum, určitě spousta lidí by byla pro, aby se daně snížily. Protože kdyby tomu tak mělo být, tak by to bylo obráceně a to, co Senát vyhodil, by tam zůstalo, to znamená masivní navýšení slevy na poplatníka, nebo té základní částky, protože to je spravedlivé, to je pro všechny stejně, a ti lidé by to opravdu, zejména ti nízkopříjmoví, kteří by byli takto razantně podpořeni, tak by to opravdu dali do spotřeby. To, co je tam navrženo, to znamená ty posuny s daněmi, no tak proto, abyste mohli dát někomu, kdo má nízký plat, tisícovku, tak všichni my tady dostaneme 10 tisíc. Já chápu, že se nám to může líbit, ale doufám, že to není důvod, proč někdo pro tento návrh zákona hlasuje. Je to nespravedlivé, ti bohatší dostanou desetkrát tolik a samozřejmě, že to neutratí. Ta cena je strašlivá. To je z mého pohledu úplně šílený přístup, ale dobře, evidentně je pro to tady v Poslanecké sněmovně většina. Ale to není všechno, proč říkám, že to je souboj o charakter toho státu. Ale ten se tady dlouho nevedl, protože samozřejmě v Poslanecké sněmovně je celá řada nových hnutí, která se ještě hledají, a najednou vlastně de facto během dvou měsíců tady totálně změníme a překopeme charakter České republiky. Ona Česká republika nikdy nebyla silným státem. Já jsem myslel, že už jsme se poučili, že už nechceme hard budgets and soft states. A tohleto je cesta k soft state.
Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Já vám děkuji. Konstatuji, že návrh byl přijat.
My máme příležitost udělat něco, co se tu už dlouho nestalo. A to je obrovská příležitost. Ano, tak to je. Jsem pro snižování daní za jakýchkoliv okolností, s jakoukoliv záminkou, z jakéhokoliv důvodu, když je to možné, a proto mám také radost z toho, co jsme připravili a co sem přišlo ze Senátu. A je to tlak, který není jenom na tuto vládu, určitě ne, ale hlavně na ty vlády, které přijdou. Je to tlak samozřejmě nepříjemný, protože to pro vládu není nic pohodlného, ale myslím si, že to je tlak, který je v této zemi potřeba. Ano, tak to je, ale já to nechápu jako výčitku. Já to chápu jako příležitost. Peníze patří lidem, oni je vydělávají, až v druhém sledu něco z těch svých peněz poskytují státu.
Pane ministře, máte slovo.
Takže je to daleko jednodušší a srozumitelnější než to, co tvrdil pan předseda Fiala, a je to úplně přesně to - Modrá šance je zpět. Celá logika a filozofie Občanské demokratické strany se nám prostě vrací. A dokonce nemá pravdu ani pan Kalousek, který tady řekl, že to žádná pravicová politika není. Pan Kalousek se také mýlí, protože toto je typická pravicová politika. Totiž víte, co bude tématem příštího roku? Daně v celém světě, protože se bude řešit, kdo to zaplatí. Chápete, kdo to zaplatí? To, že to bude něco stát, ta krize. A to, že to zaplatí ti slabší, že to zaplatí ty nízkopříjmové skupiny, to je to, oč kráčí. Takže pan Kalousek nás mate, když říká, že tohle není pravice. Tohle je čistá pravice, a dokonce já tvrdím, že to je Modrá šance ODS, tak jak ji známe. Vlastně se vůbec neproměnila. A opakuji, místo těch hezkých slov pana Fialy si poslechněme raději pana Novotného. Zvýšíme DPH a budeme škrtat ve výdajích. Takže se lidé budou mít na co těšit. V tom je to významná věc. To je opravdu zásadní věc, tahle daňová změna. V tom souhlasím s paní ministryní, že to je vlastně historické. Ale je to právě v tom významné, že tím se vytyčuje, kam se budeme dále posunovat, protože každý, kdo přijde dále, tak bude muset řešit to, že nebude mít příjmy. A já si myslím, že ve chvíli krize je tohle chyba. No jo, ale když chceme investovat, tak potřebujeme příjmy. To je právě to, že když nemáte zdroje, tak vlastně nemůžete realizovat tu politiku investic. A také si nemyslím, že platí to, že tohle posílí kupní sílu. Ale opakuji, to, co mně vadí, je ten dopad do financí a druhá věc, ten dopad do politiky konvergence. To byla pro mě jedna ze zásadních věcí. A bohužel, to se obávám, že těmito kolejemi, které takto nastavujeme, tak tahle tendence se prostě ruší. Proto vlastně nemohu souhlasit a nemůže ani sociální demokracie souhlasit s touhle úpravou. Ona vlastně zrazuje směr, kterým jsme šli, směr jít pryč od politiky, která má levnou pracovní sílu, a to je jediné, co nabízí. A navíc si myslím, že to je ve sporu i s tou... Ve Španělsku se otevřeně vyhlašuje, že bohatí se musí složit teď na ty chudší, na ty slabší. A stejně tak jsem viděl doporučení OECD, ve kterém se říká, že korporace neplatí daně, že je třeba na tyhle teď uhodit v té krizi. V tom si myslím, že je velké riziko do budoucna. Prostě tyhle koleje vidím jako velice rizikové a vidím to jako riziko i politické.
Ale od roku 2006 hájím stále pořád stejné sociálně demokratické názory. To je ten samý Tomio Okamura, který dnes je hlavním bojovníkem proti islámu a hlavním vyháněčem migrantů. Takže my jsme aspoň konzistentní. Vy jste jak korouhvička.
Dámy a pánové, já jako pedagog bych to chtěl trošku vychýlit. Tak jsem chtěl všem popřát hezké Vánoce. Já se na ně upřímně těším.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Chci reagovat na některá vystoupení zejména sociálních demokratů. Na rozdíl od pana předsedy Hamáčka já jsem rád, že máme pravolevý střed. A ty názory jsou prostě legitimní a střetávají se v řádné politické soutěži. Nejprve pár slov k tomu hlasování, které nás čeká. Tak za prvé. My jsme nehlasovali pro návrh Mikuláše Ferjenčíka zdaňovat prodeje firem, protože jsme si vědomi toho, že sice se mluvilo o nějakých miliardách, ale reálně by to dopadlo na rodinné firmy a startupy. My jsme pro něj nehlasovali. Senát to správně vyndal, to znamená, potvrzuje naše hlasování v Poslanecké sněmovně. Bohužel v té době tady většina neexistovala. To naštěstí neprošlo. No a co děláme, pane ministře? Je to špatně, pane ministře vnitra?